Dámy a pánové, individuální plán péče má například dnes každý klient v domově seniorů! Já se tedy ptám, proč je tak velký problém, aby byl individuální očkovací plán zakotven v zákoně s tím, že bude podrobněji upraven ve vyhlášce, prostě v prováděcím předpisu. Já věřím, že rodiče budou dál o svých dětech přemýšlet, protože každý z těch rodičů má jedno, dvě. A nemůže žádná statistika ho omámit nebo přesvědčit. Přesvědčit ho může jenom to, že stát řekne: Ano! To je další část pozměňovacího návrhu. Dále vás, dámy a pánové, nebudu už unavovat a děkuji za udělené slovo.
To paní poslankyně ví asi něco víc než my.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Na schůzi výboru pro zdravotnictví, která byla -
Prosím diskutující vlevo, aby nediskutovali. Děkuji.
Pane předsedo, děkuji. Takže na zdravotnickém výboru, který byl 19. března, nejednou zaznělo, že individuální očkovací plány ve zdravotnictví už existují, a dokonce pan ministr Němeček uvedl, že individuální postupy jsou už dnes ve zdravotnických indikacích možné a pediatři je dělají.
Zde vůbec není jasné, jak předkladatel bez dalšího může navrhovat takové drastické snížení rezervního fondu. Předkladatelům těchto pozměňovacích návrhů jistě nelze upřít snahu řešit dlouhodobé problémy českého zdravotnictví, ale na druhou stranu mi zůstala zcela nepochopitelná snaha zvýšit úlohu Ministerstva financí v oblasti, která výsostně náleží do sféry zdravotnictví. Přiznám se, že vysvětlení, že se přece jedná o peníze, a tak by to mělo dělat Ministerstvo financí, mě poněkud vyděsilo. Znamená to tedy, že bychom mohli zrušit všechna ministerstva a ponechat pouze Ministerstvo financí, protože všude, ve všech oblastech, se rozhoduje o penězích. Z této logiky věci to podle mě vyplývá. Nechme si tedy jedno ministerstvo, Ministerstvo financí, a zbytek můžeme zrušit, a tím také možná něco ušetřit. Podle pozměňovacího návrhu pana kolegy Přiznám se, že tyto pozměňovací návrhy jsou pro mě osobně absolutně nepřijatelné. Také mi není úplně zcela jasná motivace podání pozměňovacího návrhu v oblasti rozhodování správních rad zdravotních pojišťoven u veřejných zakázek na služby, kde se sjednocuje částka na 2 miliony korun bez DPH u všech zdravotních pojišťoven. Dosud to bylo tak, že u VZP to bylo 5 milionů korun a u oborových zdravotních pojišťoven 1 milion korun, což odpovídá zase podle mého názoru rozdílnému množství finančních prostředků, se kterými jednotlivé pojišťovny hospodaří. Naopak pozměňovací návrh, který vítám, je rozšíření hrazené služby o očkování proti pneumokokové infekci pro pojištěnce nad 65 let věku. Jsem přesvědčena o tom, že případné náklady z veřejného zdravotního pojištění budou vyváženy úsporami poté, co naši senioři budou tímto očkováním chráněni a zmíněnými chorobami neonemocní. Závěrem bych chtěla důrazně, opravdu důrazně varovat před vysoce nebezpečným pozměňovacím návrhem paní kolegyně Maxové a pana kolegy Janulíka, který by umožnil nekontrolovaný nárůst spoluúčasti pacientů.
Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Požádám sněmovnu o klid, aby mohl pan poslanec Svoboda v pořádku hovořit.
Takže byl bych rád, kdyby poslanci viděli dobře a v této věci hlasovali dobře.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Janulík a další dvě faktické poznámky.
Prostě já si za své peníze mohu koupit, co chci, a tady mi stát zakazuje, abych si koupil, co si prostě koupit můžu. A ne že vy mě to zakážete!
Děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Pilný také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Skutečným cílem je napravit určitý deformační přístup Ministerstva zdravotnictví k řízení a kontrole zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven uplatňovaný po 1. 5. 1995, a tím zajistit naplnění kompetencí Ministerstva financí dle dikce kompetenčního zákona. Jinými slovy, rozdělit spoluodpovědnost obou ministerstev za transparentní, ale i efektivní nakládání s veřejnými prostředky ve výši 250 miliard, z toho 62 miliard ze státního rozpočtu ročně. To byl první návrh. Omezuje farmaceutické firmy a umožňuje pacientovi, aby byl vždycky k dispozici plně hrazený lék, a to nejenom jako že by byl uznán, ale aby byl opravdu na trhu k dispozici. Jsou různé spekulativní kroky, které vedou k tomu, že lék se dostane na trh, pak je jeho cena sražena, pak originální lék odejde z trhu, ten lék, který přinesl nízkou cenu, není dostupný, a pacient si tedy musí pořídit jiný lék, který na trhu je, ale s doplatkem. To bych nerad. To je všechno a děkuji za pozornost.
Nyní paní poslankyně Radka Maxová, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající.
Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka.
Současně navrhuji, aby o sloučení zdravotních pojišťoven rozhodovala správní rada dvoutřetinovou většinou všech členů správní rady. Konkrétně HZP byla v roce 2009 zdravotní pojišťovnou se stabilním hospodařením, vysokým počtem pojištěnců a dostatečnými finančními rezervami, stejně jako Česká národní zdravotní pojišťovna. Přes agresivní marketingovou kampaň získala jen 60 tisíc pojištěnců, vytvořila vysokou provozní ztrátu. Po sloučení s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou byly zdroje této pojišťovny použity k sanaci ztrát neúspěšné zdravotní pojišťovny Agel. Zůstatky fondu - Zdravotní pojišťovna MÉDIA ale dosáhla jen malého počtu pojištěnců a vyrobila ztrátu ve výši téměř 500 milionů korun. Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance byla v roce 2012 mimořádně stabilní a dobře řízenou pojišťovnou s kladnými hospodářskými výsledky i v období krize. Obdobně problematický byl i připravovaný záměr fúze Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, který se objevil na začátku letošního roku. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, je stabilní pojišťovnou s nadprůměrnými výsledky hospodaření a dobře zajišťující dostupnost péče pro své pojištěnce. Přesto však hrozilo a stále hrozí, že bude pohlcena ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny, aniž by to mohli její pojištěnci jakkoliv ovlivnit.
Máme jich mnoho. To je smysl tohoto druhého pozměňovacího návrhu. První proto, že srovnává naše pravidla s pravidly Evropské unie, což by měl být zájem každého řádného člena Evropské unie, a ten druhý proto, že rozšiřuje konkurenční prostředí, trh a hospodářskou soutěž, a to je něco, o co přece všechny naše parlamentní strany dbají. Když jsem četl naše programy, kolegové, nikde jsem si nepřečetl, že budeme někde usilovně dbát, abychom legislativně podpořili monopol jednoho jediného výrobku.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Své pozměňovací návrhy pak přečtěte v podrobné rozpravě.
Ale takový to byl fakt. Já jsem psal úmrtní list jednoměsíčnímu dítěti, které zemřelo na meningokoka. Myslím, že už jsem vás dostatečně unavoval. Ale závěr je ten, že nikdy nepodpořím názory, které dostáváme jako poslanci, a vždy budu podporovat zákon, který je připravován v současné době Ministerstvem zdravotnictví.
Teď má prostor pan poslanec Holík se svou faktickou poznámkou.
Nevím. Opravdu nevím. No samozřejmě, že to vím, vím, kde je tetanus, že je všude v půdě atd. Říkají, že přece stačí si omýt jenom ruce.
Teď má prostor pan zpravodaj s přednostním právem.
Já bych rychle zareagoval na svého předřečníka.
Teď má prostor pan poslanec Andrle, připraví se pan poslanec Kaňkovský.
Vůbec nemám nic proti očkování. Je to na internetových stránkách a je to povinné očkování v právních řádech 31 zemí Evropské unie.
Někteří to obracíte úplně, děláte, řeknete, že je to nebezpečné.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak. Takže mohu zahájit podrobnou rozpravu. Jako první se přihlásila paní poslankyně Radka... Pan zpravodaj. Prosím, má přednost v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Jako nic proti tomu, ale v podstatě jde jenom o to, že vláda by měla v těchto záležitostech mít svoji roli. V druhé části se týká pozměňovací návrh poskytování návratné finanční výpomoci. Navrhuji, aby zde bylo především upřednostněno Ministerstvo financí, ale po projednání s Ministerstvem zdravotnictví. Takže nejde o žádné oslabení pozice Ministerstva zdravotnictví. A přece jenom se jedná o prostředky státního rozpočtu a mělo by být primárně navrhováno, toto slučování, ze strany gestora, nebo tato výpomoc vlastně, ze strany gestora a správce státního rozpočtu, tedy Ministerstva financí.
A to bych požádal i kolegy, kteří zdržují pana ministra. Prosím, pokračujte.
Děkuji, pane předsedající. A potom ve čtvrté části se jedná o to, jakým složením by měla být navrhována správní rada zaměstnaneckých pojišťoven. Navrhuji, aby zde byli tři členové na návrh z Ministerstva zdravotnictví, dva členové z Ministerstva financí a deset členů potom volených z řad pojištěnců. Takže to je všechno k tomu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji.
Hezké a příjemné odpoledne dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Nyní mi dovolte zdůvodnění. Tím má být umožněno správci daně v rámci povolovacího řízení provádět analýzu a tuto zohlednit při rozhodnutí o návrhu na vydání povolení. Správce daně může sledovat ekonomickou stabilitu subjektu v průběhu trvání povolení a v případě zhoršení ekonomické kondice subjektu může do povolení vstoupit a stanovit další podmínky, za kterých subjekt může s vybranými výrobky nakládat.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 27. schůze ve čtvrtek 16. dubna tohoto roku. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Budeme tedy hlasovat. Ruce si stiskneme až po úspěšné schůzi . Konstatuji tedy, že ověřovatelkami 27. schůze jsme určili paní poslankyni Peckovou a paní poslankyni Semelovou. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 27. schůze. Návrh byl rozeslán na pozvánce, a než dám slovo těm, kteří se přihlásili s návrhy, tak vás budu informovat o závěrech z dnešního grémia. Grémium navrhuje vyhovět následujícím žádostem: Pan ministr průmyslu požádal, aby bod 87 byl projednán ve čtvrtek 30. dubna jako čtvrtý bod po písemných interpelacích. Pan ministr zdravotnictví požádal o pevné zařazení bodu 11 na úterý, to znamená na dnešek, jako čtvrtý bod. Dále grémium navrhuje vyřadit z návrhu pořadu schůze body 2 a 95, bod 14 zařadit pevně na dnešek jako třetí bod. A dále navrhujeme zařadit dva nové body. Poslední informace - pan poslanec Stanjura bere zpět jménem navrhovatelů tisk 180 v prvém čtení a tento bod tedy bude vyřazen. Tolik z mojí strany vše k pořadu schůze. První vystoupí pan poslanec Votava a připraví se paní poslankyně Chalánková. Upozorňuji, že písemné přihlášky mají přednost, poté co vyčerpáme písemné, dám slovo dalším z pléna. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne, přeji všem. Jedná se o harmonogram státního závěrečného účtu. Pevné zařazení tohoto bodu, pokud je to možné, na zítřek jako první bod. Je třeba tento bod projednat, protože příští týden by měly výbory zahájit projednávání právě jednotlivých kapitol státního závěrečného účtu.
Paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Koníček.
Jak víte, tento bod byl pevně zařazen již na 31. března. Mezitím prodělala kauza Michalákových další vývoj. Ukazuje se, že norské úřady se rozhodly bránit styku, zejména nezletilého Denise s matkou, a nerespektují tak ani rozsudek norského soudu. Norsko bylo za svou praxi minulý týden kritizováno i na půdě Rady Evropy. Stále více se ukazuje, že v Norsku existují zásadní systémové nedostatky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, když špatně nastavený systém generuje stále nové a nové, stále otřesnější případy nekompetentního odebírání dětí rodičům.
Přečtu dvě omluvenky, které ke mně dorazily. Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má pan poslanec Vyzula.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Proč tedy my máme povinné? Neříkám vyloženě epidemie - v loňském roce měli tři tisíce případů spalniček a uvažují o tom, že zavedou povinné očkování! A my ho najednou budeme nějak rušit. Možná by se tím měli zabývat tzv. sociální behavioristé, to je hrozný název, behavioristé, ale tak se jim říká, protože jaká skupina lidí to je? V zákoně je, že jedině se souhlasem rodičů, jinak to nejde.
Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Andrle a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Už byl? Tak v tom případě pan poslanec Kaňkovský a připraví se pan poslanec Svoboda.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, vracíme se dnes v opakovaném druhém čtení k velmi sledované novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Jak už tady bylo řečeno, v mezidobí o něm opakovaně jednal výbor pro zdravotnictví, ale také velmi intenzivně byla tato novela diskutována veřejností i médii. Tematika, které se to týkalo, bylo už zde několikrát zmiňované očkování. Nelze nevnímat sílící celospolečenskou diskusi k tomuto tématu i názor části veřejnosti, která požaduje změny v organizaci očkování. Je třeba říci, že se této diskusi nelze vyhnout. Jde o velmi citlivé téma, které vzhledem k tomu, že se dotýká našich dětí, vyvolává i řadu emocí. Každou takovouto diskusi je však z mého pohledu potřeba vést strukturovaně, odborně a teprve poté politicky. Nelze toto pořadí otočit, protože jde opravdu o velmi zásadní téma. Je na nás, členech zdravotního výboru, ale i na vás, kolegové a kolegyně, abychom urychleně pro tuto pracovní komisi stanovili zásadní okruhy témat, kterými by se měla komise zabývat a přijmout k nim posléze i závěr, který by byl případně vodítkem k legislativním změnám. A přitom se přiznám, že o některých z nich bych rád diskutoval a některé z nich si dovedu i představit. Nyní ke dvěma konkrétním problémům projednávané novely. Tato navržená změna vyvolala velkou negativní odezvu mezi rodiči a také mezi částí lékařů a podle řady oslovených právníků ji bohužel lze vykládat i tak, že by mohlo dojít k očkování dětí proti vůli jejich rodičů. Parlamentní institut ve svém vyjádření mluví o trojznačnosti tohoto ustanovení s tím, že skutečně jeden z výkladů rozhodně lze vykládat i tak, že by v praxi mohlo dojít k provádění očkování dětí proti vůli jejich rodičů. Za sebe zde rozhodně říkám, že si toto jednání v praxi představit nedovedu, a jsem také přesvědčen, že to v žádném případě nebyl úmysl předkladatele. Jsem ale hluboce přesvědčen, že jako zákonodárný sbor jsme povinni schvalovat takové zákonné normy, které jsou jednoznačné a právně nezpochybnitelné. Ano, možná se teď můžeme usmívat, protože dobře víme, že mnohé naše zákonné normy tomuto pravidlu neodpovídají. To ale není omluva, spíše naopak. Je naší prioritní povinností důsledně dbát na to, aby přijímané zákony měly jednoznačný výklad. A jsem i v tomto směru přesvědčen, že předkládaná novela jako celek tímto nijak neutrpí. Druhou oblastí, kterou chci v diskusi zmínit, je zde při minulém jednání diskutovaná otázka potvrzení o zdravotní způsobilosti dětí na zotavovací akce, tedy zejména na letní tábory a školy v přírodě. Tuto problematiku jsme s panem zpravodajem kolegou Davidem Kasalem velmi široce diskutovali s odbornou veřejností a se zástupci Ministerstva zdravotnictví, zejména s hlavním hygienikem panem doktorem Valentou a s paní doktorkou Rážovou.
Matka sama prošla norskou pěstounskou péčí. Otec je Slovák, a Slovensko se proto rozhodlo do případu vstoupit a převzít diplomatickou ochranu, tedy učinilo něco, oč paní Michaláková marně žádá české úřady již čtvrtým rokem. Myslím si, že je tedy žádoucí tento případ projednat přednostně. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Mám to zaznamenáno. Pan poslanec Koníček a po něm se hlásí paní poslankyně Nováková.
Navrhuji jej zařadit na konec bloku zpráv.
Mám tady pana poslance Adama a připraví se pan poslanec Volný a potom paní poslankyně Pecková. Pan poslanec Volný. Ještě kdybyste mohl zopakovat, kam ho chcete přesunout. Já jsem řešil předchozí žádost. Takže bod 8 za tyto body.
Dobrý den pane předsedo, dámy a pánové.
Děkuji.
Jenom nebylo řečeno, které zprávy. Děkuji pěkně.
Ano, pan předseda Stanjura.
Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Oba dva body zítra po těch třech bodech, které se týkají České národní banky.
My si přejeme dělat co nejméně nestandardních kroků a projednat to na řádné schůzi.
My určitě návrh na zařazení toho bodu podpoříme mimo jiné proto, že minulý týden se tou otázkou zabýval rozpočtový výbor, na který přijal pozvání první náměstek pana ministra financí.
Jedinou výjimku k individuálním plánům jsou zjištěné kontraindikace nebo prokázaná imunita vůči infekci. Takže lékaři, kteří očkují podle individuálního očkovacího plánu, tak riskují udělení nemalé pokuty, pokud by se s očkováním nevešli do vyhláškou stanoveného časového rozpětí, které je, tuším, 18 měsíců.
Pardon, pane poslanče, omlouvám se - pan poslanec Holík?
Dobrý den. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Musím zaprvé říci, že naprosto souhlasím se stanoviskem pana ministra a se stanoviskem pana zpravodaje. Nesou to rodiče, nebo aktivisté? Není to pravda. Takže tento zákon je připravován dostatečně dlouho. Byl dostatečně připomínkován, bylo reagováno na argumenty a nikdo mě nepřesvědčil, že Ministerstvo zdravotnictví to nebere v úvahu. Další argument. Farmaceutická lobby. Já jsem si ověřoval a ptal jsem se.